Takhle já to vnímám.
Ani nechci. Ale to je jak pohádka. Klíčová otázka k tomu, aby se splnilo to, co říkáte a čemu věříte, je, co je to nepřirozeně nízká tržba. Budeme dělat databázi restaurací? Já jsem se ptal minule: budeme k tomu mít lokalitu, kupní sílu, nezaměstnanost v každém okrese, v každém městě? To ale EET neřeší! Vy jste uhodil hřebíček na hlavičku. Kdo rozhodne, ke komu kontrola půjde, a na základě jakých kritérií? To je fajn! Kdo by protestoval!
Faktická poznámka paní poslankyně Němcová.
To už bude jenom pokus o doplnění té otázky, kterou zde nadnesl pan předseda poslaneckého klubu Stanjura. Kdo se nám nelíbí, na toho si došlápneme!
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych se rád tady zbavil nějakých mýtů, které tady pořád kolují. První je velký bratr. Myslím, že při té poslední debatě tady pan poslanec Stanjura říkal, že on je celkem v bezpečí, protože platí cash, nakupuje na internetu, takže je to v pořádku. Tak bych ho jenom chtěl upozornit, že mně se nedávno třeba stalo to, že jsem vstoupil na Seznam, díval jsem se na nějaké inzeráty cestovních kanceláří a také na alarm, protože se mi rozbil v domě. Takže bych chtěl jenom ujistit, že velký bratr rozhodně nečeká na to, až se zřídí elektronická evidence tržeb. To by byl blázen. Takže to je čistá iluze! Komerce na to v žádném případě nebude čekat, to by byla blázen, ta už to dávno má. Platí to v matematice a ten matematický model je přenositelný do všeho, od zdravotnictví až po byznys. Je to otázka několika milionů si pořídit takovou aplikaci.
Dále při zcizení elektronické identity analogicky například častý případ, kdy dojde k vyluxování konta na bankovním terminálu instalovanou čtečkou, může být tato identita předmětem obchodu. Jedná se o potvrzovací sekvenci znaků, kterou může kdokoliv použít neoprávněně a schovat se za majitele certifikátu. Prosím o odpověď na čtyři otázky. Dále, jakou nese odpovědnost za potvrzené tržby, o kterých se nedozvěděl? A jak se anuluje taková neoprávněně autorizovaná tržba? To jsou moje otázky a připomínky k zákonu. Současně se hlásím také do podrobné rozpravy, kde chci navrhnout jeden pozměňovací návrh a přihlásit se k němu.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Radim Holeček.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, nejen pro milého kolegu Hájka, který tu teď není bohužel, ale pro všechny, kterým chyběla Big Brother tematika, tak jsem tady. Jako předseda podvýboru pro ochranu soukromí jsem se na vládní návrh zákona už z této pozice díval. Přesto připomínky Úřadu pro ochranu osobních údajů, které mi připadají naprosto logické, zůstaly nevyslyšeny. Je potřeba si je zopakovat, protože to je důvod, proč já pro tento návrh nemohu zvednout ruku a proč, pokud to ještě nikdo neudělal, navrhuji zamítnutí tohoto návrhu. Věcný záměr totiž není jen tak nějaký samoúčel. Jeho smyslem je představit a vyhodnotit možné varianty řešení problému a nechat politickou reprezentaci rozhodnout o volbě optimálního modelu, neboť pouze ona za něj nese politickou odpovědnost. Ministerstvo financí však opakovaně věcný záměr přeskakuje. Věcný záměr nahradil RIA, její varianty jsou arbitrárně vyhodnoceny pomocí účelově nastaveného bodování. Tím je politické rozhodování o volbě optimálního modelu konvertováno na rádoby expertní, jako kdyby existovala optimální varianta zřejmá všem. Ve skutečnosti volba modelu odvisí od politické představy správné regulace, která je odlišná v konzervativní, liberální nebo socialistické ideologii. Zvolený přístup je verifikován ve volbách, což expertní rozhodování nikdy nemůže nahradit. To by byl totiž konec demokracie. Důvodová zpráva jasně říkala: navrhovaná právní úprava nemá dopad na standard ochrany soukromí a osobních údajů. Prosím vás, a už jsem to tady jednou říkal, předkladatel tímto zamýšlí největší zpracování osobních údajů v historii České republiky - podnikatelů, fyzických osob. To je zcela nepřijatelné. Stejný postup se použije, pokud je někdy měněno již existující zpracování osobních údajů. Zásah do každého z těchto oprávnění je potřeba učinit. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot, a tam, kde jsou na to dány podmínky, rovněž forma a periodicita aktualizace a parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy. Popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. Za třetí. RIA je přetížena detaily, ale nevysvětluje ani základní věci, a proto je nutno ji přepracovat. Předkladatel zvažoval několik variant působnosti zákona. Jak je to možné? Předkladatel zastaralost informací nikde nezdůvodňuje. Za čtvrté. Legislativně technické podpora . Je nezbytné osnovu podstatně přepracovat i po legislativně technické stránce. Jsou to pouhé informace. Za páté, Porušení principu dělby moci. Je zcela nemožné, aby k výjimkám ze zákona bylo zmocněno Ministerstvo financí. Zde zákon žádné meze nestanovuje. Dále se předpokládá, že součástí údajů zasílaných správci daně bude údaj o době odezvy, tj. bude možné tento údaj aktualizovat v rámci každé evidované tržby. A to patří přímo do normativního textu. Za šesté, autentizační údaje. Navíc je otázkou, proč má poplatník o autentizační údaje žádat. Proč mu nejsou přiděleny automaticky? To vše by měl řešit věcný záměr. Naopak je problematické, že je osnova přetížená podrobností v tom, že se žádost posílá na adresu určenou pro evidenci tržeb. Je nezbytné upozornit i na to, že předkladatel má zcela nesprávné pojetí identifikace a autentizace.
To je ta svízelná situace.
Pokud nesplácel, pokud se dostal do platební neschopnosti, pak takový údaj nelze z toho systému vymazat a je dohledatelný. Přesně k tomu směřuje pozměňovací návrh pana poslance Vondráčka. Mimochodem je to stav, který dneska v těch systémech je. Proto se snažíme situaci řešit, proto říkáme ano, nepotřebují souhlas, ale dáváme do zákona možnost každého spotřebitele říci: ne, já nechci v takovém systému být veden. A pokud nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti, pokud se nedostal do problémů, protože to je ta informace, kterou mají případně poskytovatelé vědět, jestli mu mají půjčovat, nebo nemají, tak z toho systému může vystoupit a bude pouze uvedeno, že vystoupil. Pak si ho ten, kdo mu půjčuje, musí asi pečlivěji prověřovat. Pokud máme něco podpořit a nečekat na vládní návrh, a já rozumím tomu, že situace na trhu je dnes složitá a různým rozhodováním státních orgánů se zkomplikovala, tak podpořme návrh pana poslance Vondráčka. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Vondráček.
Ještě jednou děkuji za slovo. Výsledkem je právě ten kompromis, o kterém jsem hovořil. Já jsem na počátku byl spíše na pozici pana kolegy Beznosky, protože i pozitivní informace typu, že máte sice pět kreditních karet, všechny řádně splácíte, už může být vnímána dalším půjčovatelem negativně, protože je zřejmé, že tu šestou kreditní kartu si už nemůžete dovolit. V tomto smyslu ten registr nebude úplně bezcenný a dokázali jsme respektovat osobní údaje. A proto se k tomu hlásím.
Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo.
Je to z 22. září letošního roku k předmětné problematice. Nejprve tedy legislativně technické úpravy.
Nyní jsou zde dvě faktické poznámky. První má pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Kučera.
Jenom velmi stručně. A když se tak odvoláváte na to Švédsko, tak tam tahle balkánská supernovinka opravdu není. Tam jenom v některých sektorech jsou registrační pokladny, ale balkánskou supernovinku tam odmítli. A když se chcete podívat do sousedství, tak jistě budete souhlasit, že v rámci zemí Evropské unie je nejkonkurenčnější zemí Německo a německá finanční správa tuhle balkánskou supernovinku, kterou nám tady prosazuje balkanizovaný ministr Babiš, zkoumala a jednoznačně to odmítla jako nástroj pro konkurenci ekonomiky škodlivý. Takže Německo to odmítlo. Já nevím, proč se odvoláváte na Švédsko, které to nezavádí, které zavádí úplně jinou technologii. Německo jako nejvíc konkurenční ekonomika Evropské unie to odmítlo, protože holt tato balkánská supernovinka nevede k narovnání podnikatelského prostředí, ale vede k jeho ještě většímu pokřivení a ještě větší balkanizaci, což prospívá balkanizovaným a balkánským oligarchům, ale určitě ne národní ekonomice a českému prostředí. Takže až se budete příště, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, odvolávat na zahraniční zkušenosti , nechoďte až na sever, koukněte se vedle do Německa, tam ta studie zní jednoznačně.
Děkuji a prosím pana předsedu Fialu.
Já bych panu poslanci Volnému vaším prostřednictvím chtěl říct, že my, kteří bojujeme proti elektronické evidenci tržeb, tak právě hájíme ty poctivé podnikatele, protože na ty to dopadne. Ti nepoctiví si samozřejmě najdou nějakou cestu, jak se vyhnout svým povinnostem, ale o těch my nemluvíme. My naopak bojujeme za ty poctivé podnikatele. A mimochodem, když jsme u té šedé ekonomiky, tak já bych očekával od ministra financí, že se nebude zabývat dojmy, ale čísly. Poslední poznámka. Mluvíte tady pořád o nějaké konkurenci těch poctivých a nepoctivých a chcete to zavést nejprve na pohostinství.
Děkuji.
Když chcete, úplně v pohodě si koupíte do té pokladničky cinknutý software, ani to moc nestojí. Vyjíždí vám ten račun úplně stejně, taky ta účtenka, ale do centrály to vůbec nedorazí. To znamená, kdo chce krást, bude krást dál. Když to chorvatští vykukové umějí obejít, proč by to neuměli čeští.
Prosím umožněme panu poslanci vystupovat v důstojné atmosféře.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, dovolte mi taky, abych se vyjádřil k problematice nákladů, které souvisejí se zavedením a provozováním elektronické evidence tržeb. Myslím si, že je tady nutné skutečně zopakovat, proč ten projekt je na stole. Protože hnutí ANO chce vytvořit rovné podmínky pro všechny podnikatele a nepodporovat situaci, kdy jedna skupina podnikatelů platí daň, zejména daň z přidané hodnoty, a druhá neplatí. A trochu čísel k tomu. Za pět let bychom měli vybrat na DPH částku kolem 60 mld. korun.
Důležitý je rovněž sociální aspekt klidného prožití velikonočních svátků. Žáci základních škol a studenti středních škol totiž mají tento den již řadu let prázdniny. Rodičům tak zařazení Velkého pátku mezi dny pracovního klidu pomůže vyřešit problém s hlídáním dětí a umožní rodinám strávit čas společně. Dopady navrhované právní úpravy na státní rozpočet vyčísluje ekonomická analýza Ministerstva financí. V podmínkách běžné ekonomické praxe bude dopad podstatně mírnější.
Já se omlouvám, pane předsedo, ale teď začnu jmenovat známé rušiče.
Podle analýzy, která je zveřejněna v důvodové zprávě, nebude nijak významný. Navrhovaná právní úprava si klade za cíl schválení Velkého pátku jako ostatního svátku a je legislativně jednoduchá. Neklade si ambici měnit ostatní svátky nebo významné dny nebo další části zákona. Vážení kolegové, úplně na závěr bych chtěl konstatovat, že vláda vyjádřila s předloženým návrhem souhlasné stanovisko. Pod návrhem je 94 podpisů poslanců. Velmi si vážím skutečnosti, že svůj podpis připojil také premiér této země, dále pan vicepremiér Babiš a pan vicepremiér Bělobrádek. Za všechny jmenuji alespoň kolegu Šincla.
Děkuji panu předsedovi Miholovi. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro změnu zpravodaje na pana poslance Váchu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska.
Mám potřebu se vyjádřit ke svému postoji k tomuto návrhu zákona. Já ten návrh neumím podpořit.
Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení. Zahajuji hlasování o usnesení, které jsem přednesl. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Zahajuji podrobnou rozpravu k tomuto návrhu zákona. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Žádné přednesené návrhy nebyly. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Návrh byl přijat. Končím jeho projednávání. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.
Já bych vám všem, vážení kolegové, chtěl poděkovat a přeji hezký večer.
Je zřejmé, že tento termín nebude splněn. Předseda vlády posléze v červenci tohoto roku uvedl, že státní rozpočet by mohl být vyrovnaný v příštím volebním období.
Prosím, máte slovo.
Já už jsem se k tomu vyjádřil v jedné své faktické poznámce. Já už jsem ji zmiňoval loni na rozpočtovém výboru. Dnes už víme, že to očekávání bylo bohužel plané. To jsou skutečnosti. Pojďme dále. Výdaje státního rozpočtu.
Prosím, pokračujte. Prosím o přivítání delegace.
Byli jsme mnohokrát svědky toho, jak budeme lépe vybírat daně, jak nyní to půjde lépe. Zdůrazňuji, že vycházím z údajů, které předložila vláda, Ministerstvo financí, v materiálech, které všichni máme k dispozici. Daňové příjmy. Tak já nevím. To je to, co my na tomto rozpočtu také kritizujeme. Stejně se to týká příjmů, to znamená daňových příjmů. To je ta naše hlavní kritika. V podstatě, když to řeknu jednou větou, nic moc se nezměnilo. To jsou určitě naše představy o tom, jak by měl vypadat rozpočet. Já jsem si ještě během dnešního dopoledne dělal poznámky z toho, co tady zaznělo od pana premiéra Sobotky. Řekl ve svém projevu: Letošek je vrcholem čerpání fondů EU. Také tady zaznělo od premiéra Sobotky, že příští rok už nebude vrcholem, a bude tedy nutno více dát ze státního rozpočtu v tom čerpání z těch fondů evropských.
Pokud nejenom reputační riziko, ale samotná kondice firmy Volkswagen bude větší, než jsou si zatím ochotni přiznat, tak samozřejmě může Německo se přiblížit ke stagnačním hodnotám a to se prostě musí promítnout do kondice české ekonomiky. To několikrát zopakovali, věřme tomu. To by také znamenalo, že česká koruna se vrátí k hodnotám, kde kdysi byly, tedy zhruba to je rozdíl o dvě koruny, což nemůže nemít dopad na zahraniční obchod. A to nemluvím o tom, že ztratíme na atraktivitě pro kapitál. Takže to je celá řada rizik, která vedou k opatrnosti a která rozhodně nepodporují názor, že vlastně přehřátá ekonomika by mohla daleko víc šetřit. Co tedy lze udělat se strukturou státního rozpočtu? Já se obávám, že s takto koncepčně nastaveným rozpočtem, kdy daňové zákony jsou v podstatě již nezměnitelné až na ty tři tituly, které jsou v běhu, mandatorní výdaje jsou také dány legislativou. Jiná věc je kalibrace této změny. Jinak strukturovat. Ale bavme se o tom, zda je účelně vynaložena. Ale jak blahobyt, tak ekonomický růst není tažen jenom spotřebou a poptávkou. Pochopitelně že je důležité si položit otázku, jestli lze něco udělat víc pro růst. Růstová politika, samozřejmě pravice víc věří na motivaci soukromého sektoru, soukromého živlu, tedy v podstatě na nepřímé podpoře ekonomického prostředí. A to si myslím, že je hodno pozornosti. Je jasné, že rozpočet na rok 2016 už koncepčně jinak postaven být nemůže. Zopakuji to hlavní. To, co jsem řekl, je důvod, proč naše skepse, že vláda nemá adekvátní rozpočtovou politiku, je taková, že tentokrát budeme hlasovat k navrženému usnesení jasné ne! Čili žádné zdržení.